Já jsem přesvědčená o tom, že v době, kdy máme umělé kožešiny, tak nepotřebujeme kožešiny pravé. Ale uvědomujeme si jedno? Že my vlastně házíme klacky našim podnikatelům. My tady jenom zakazujeme jakékoli podnikatelské aktivity. Takže to se netýká jenom tady těchto farem, ale zase v návaznosti na ty další. A jsou to statisíce zvířat, statisíce, která vůbec nepotřebujeme tímto způsobem porážet, a vyváží se to ven. Děkuji za pozornost.
Jako další je přihlášen pan poslanec Petr Bendl.
Z pracovních důvodů. My projednáváme zákon, který se týká výhradně Ministerstva zemědělství, ale on má někde jinde nějakou práci. To by mě tedy fakt zajímalo, co kde dělá. A já chci slyšet názor ministra zemědělství, jak on se k tomu staví. Pane premiére, prosím, už si opravdu udělejte pořádek s těmi vašimi lidmi ve vládě, protože tohle je ministr, který sem fakt nechodí. Když tady může sedět premiér, proč tady nesedí ministr zemědělství, který má tuhletu problematiku na starost? Obrovské náklady pro obec. Nedořešená otázka! Co s těmi zvířaty, která jsou týraná, jsou odebraná, a kdo se o ně postará a jakým způsobem se to zaplatí. Ministr zemědělství, pštrosí politika, prostě neodpovídá, nechodí na interpelace, nikde ho není vidět. Možná někde na nějaké volební kampani.
S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Valenta. Prosím.
Vážené dámy a pánové, v nadcházejícím týdnu bude český parlament hlasovat o zákazu chovu zvířat pro kožešiny. Je to další evropská země, která usiluje o celkový zákaz kožešinových farem. V Polsku na návrhu zákona, jehož cílem je zlepšení osudu zvířat a předcházení největším negativům, která souvisí s existencí kožešinových farem, pracuje parlamentní skupina přátel zvířat. Parlamentní klub Nowoczesna také pracuje na novele zákona o ochraně zvířat. Kožešinové farmy jsou stále přenášeny do Polska ze západních zemí, kde roste odpor vůči tomuto druhu chovu. Utrpení je neodmyslitelnou částí chovu pro kožešiny. Výroba kožešin má velmi negativní dopad na životní prostředí a je hrozbou pro biodiverzitu, snižuje kvalitu života lidí žijících v sousedství farem. Je to cena, kterou platíme za výrobu luxusního zboží určeného jenom velmi úzkému okruhu lidí. Uvedení zákazu chovu zvířat pro kožešiny získává stále větší podporu veřejnosti. To jenom tak pro upozornění paní kolegyni Havlové. Děkuji.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Nepovažuji se za odborníka přes chov kožešinových zvířat, přesto jsem se rozhodla, a nebylo to jednoduché, že tento návrh zákona, tak jak nám byl předložen, nepodpořím.
K proceduře, pane poslanče, hlásíte se?
Je tomu tak. Pokud bude přijat pozměňovací návrh zemědělského výboru, jsou ostatní pozměňovací návrhy dále nehlasovatelné.
Prosím. To znamená, zkonzultujte to nejdřív s panem zpravodajem, ten postup. Dobře, eviduji váš návrh. Dobře. Prosím.
Já to dopřesním. Já si myslím, že je to jasné, logické a pochopitelné.
Takže v tento moment máme tři návrhy procedury. Když bych to vzal od konce, nejprve bychom hlasovali o návrhu procedury paní poslankyně Pěnčíkové, poté pana poslance Hájka a poté o návrhu, který předložil garanční výbor. Pane zpravodaji, je tomu tak?
Ano, je tomu tak.
Táži se, zda jste rozuměli návrhu procedury, kterou přednášela paní poslankyně Pěnčíková, nebo je potřeba ji zopakovat? Tento návrh procedury hlasování byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hájka. I zde se táži, zda je potřeba zopakovat postup hlasování. Není potřeba, všichni víme, o čem se hlasuje. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro proceduru, tak jak ji navrhl pan poslanec Hájek, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tím pádem o posledním návrhu, který předložil garanční výbor, nebudeme hlasovat. Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste nás provedl jednotlivým hlasováním a sdělil k jednotlivým pozměňovacím návrhům stanovisko garančního výboru. Prosím, máte slovo. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. C byl stažen. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti návrhu? Končím projednávání tohoto zákona a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek. Prosím.
Dovolte mi, abych jako jeden z předkladatelů poděkoval těm poslancům ANO, kteří byli původně proti tomuto návrhu, změnili stanovisko a podpořili ho.
Takže hlasování o C3, opět alternativa změny trestního řádu. Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Máme před sebou tedy další hlasování. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 286, ze 152 přítomných pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme hlasovat o zákonu jako o celku. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. O omluvu své nepřítomnosti na zbytek jednání požádal pan poslanec Andrej Babiš.
Kolegyně a kolegové, těch volebních bodů je šest, z toho první dva budeme hlasovat veřejně aklamací tady v sále a další čtyři body jsou připraveny k tajné volbě ve Státních aktech. Návrh na změny ve složení orgánů
Otevírám rozpravu k tomuto bodu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Ta veřejná vyjádření byla velmi protichůdná. Brněnský primátor říká "ano, tento dar jsme obdrželi", pan poslanec Babiš říká "já jsem to nepodepsal, dar nebyl". Pan předseda kontrolního výboru se už veřejně vyjádřil, protože kontrolní výbor přezkoumává hospodaření politických stran, myslím, že se jedná o rok 2014, že se tím kontrolní výbor bude zabývat. Všimněte si, že jsem dvakrát použil slovo podezření. To se musí vysvětlit. A protože odpovědnost má za to období stále ještě kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, tak si nemyslím, že ta nominace je správná.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže bylo by dobré, kdyby to příslušné kluby řešily.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Paní poslankyně Zelienková.
Proč jsme ztratili rok? To jste nevěděli před rokem to samé co dneska? Zas doufám, že vás uvidím v kampani. Zas budeme mít ty silnice, silnice, silnice. A k tomu napíšeme: U nás nebudou, nebudou, nebudou.
Děkuji.
Ale to, co se děje, je nenormální. Ale to nikomu nevadí. Takže kde je přednost? A druhé zamyšlení. Kde jsou priority vlády? Kdyby ta vláda měla zájem o to, aby se to postavilo, tak ta ministerstva budou kooperovat. Ale jak je vidět, tak každý hledá alibi. Ale o občany, o ty nejde.
Děkuji za slovo. Ty jsme už slyšeli před tou první novelou, kdy tady sliboval, že právě novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí v žádném případě neomezí stavby. Dokonce tady prohlašoval - stavět se bude. Nestaví se. Já jsem zaznamenal takové slavnostní vystoupení, kde vystupoval jak premiér, tak ministr životního prostředí a řekli: My jsme tady... Protože pokud z těch 80 úseků je prioritních pouze 10, tak je mi současné vlády a ministra Brabce velmi líto.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající. My díky slavné EIA jsme nepostavili skoro vůbec nic v našem regionu, myslím teď něco nového. A ti lidé v podstatě jako by nikoho nezajímali. Jsme tady u nějakého spolku Egeria , nebo já nevím ani, jak se to jmenuje, protože je to opravdu... Tito lidé! Protože křeček je důležitější než člověk!
Nyní pan poslanec Opálka.
Chci reagovat na slova kolegy Kučery. Víte, těch 9 priorit bylo proto posunuto, protože tam byla připravenost. A na tom úseku Prodloužené Rudné, jak říkal kolega Stanjura, chybí 400 metrů. Ale ne, tady se zavede úřední šiml a bude to trvat další rok. A možná že ty peníze potřebujeme někde jinde, já nevím, já tomu nerozumím.
Já jsem velmi ráda, že můj předřečník pan poslanec Benda tu otevřeně sám řekl, že je to komplikace. My dobře víme, že bohužel nemáme nový trestní řád, že ten stávající je už sám o sobě dosti složitý a komplikovaný, a tohle je další nesystémová změna. Takže to bych také nerada evokovala, tento dojem.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy ve třetím čtení. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Děkuji vám, pane místopředsedo.
Nikoho nevidím. Proceduru necháme schválit v hlasování číslo 277, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura je schválená.
Nezpochybňuji to hlasování, uvádím to pouze pro zápis.
Stanovisko výboru doporučující.
Zahájil jsem hlasování číslo 278 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Děkuji. Stanovisko nedoporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko výboru doporučující.
Zahájil jsem hlasování číslo 283 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh také nebyl přijat.
Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Je tomu tak. Prosím, pane vicepremiére, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, především gratuluji k zvířátkům, k minulému hlasování.
Prosím pokračujte.
Z pohledu pozměňovacích návrhů - já se k nim pak vyjádřím v rámci hlasování. Ale chci říct, že jsme se i v rámci navržených pozměňovacích návrhů snažili v maximální míře vyjít vstříc těm rozumným. V některých případech ovšem máme názor stále nesouhlasný, protože si myslíme, že by bylo velmi komplikované je sladit s příslušnou evropskou směrnicí. Děkuji vám za pozornost.
Než otevřu rozpravu, přečtu omluvu. Otevírám tedy rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku.
Děkuji za slovo. A já chci upřít vaši pozornost k té minulé, pane ministře. A můj klíčový dotaz zněl k jedné z těch staveb, která se jmenuje Prodloužená Rudná. Dostal jsem ubezpečení, že ten nový nástroj, nařízení vlády, bude využit pro všech deset staveb. "Máme to v Bruselu rozjednané, pane předsedo. Jaký je výsledek? Pan ministr obelhal mě, všechny poslance Moravskoslezského kraje a v zásadě všechny občany Moravskoslezského kraje. Vláda vydala podle této novely nařízení vlády, kde bylo devět staveb z deseti a na Prodlouženou Rudnou se pozapomnělo. Tehdy, když to nařízení vlády bylo vydáno, tak oficiálním argumentem bylo, abychom tou jednou neohrozili těch devět. Říkám, tomu rozumím. Vydejte druhé nařízení vlády. Ministerstvo dopravy, především Ministerstvo dopravy zvolilo chybný postup. Opakovaně říkám - chybný postup. Prý abychom ušetřili čas! A po roce jsme v bodě nula. Ta stavba se nepohnula ani o milimetr! Ani o jeden den se nepřiblížila realizace stavby. No nemůže, pane ministře. Mám k tomu tolik podkladů, tolik mailové korespondence, tolik dopisů. A dneska zase slyšíme "nová novela, nové zjednodušení". Alespoň se omluvte. Po dvanácti měsících nic. Začínáme z bodu nula. Teď jste rozhodli, že je potřeba velká EIA. Přišli jste na to, že to není silnice první třídy, ale silnice pro motorová vozidla. To my v tom kraji víme asi deset let. A tady nevidíme nic. Kraj to udělal. Tak to není žádná kritika postupu kraje.